Mě trochu mrzí, že pan ministr tady dneska nemohl být přítomen. Ale je tady řada dalších problémů z hlediska kontroly, které je potřeba vyřešit. Samozřejmě papírové známky se budou kontrolovat pořád stejně, ale tam také není důvod k zastavování. Je to komplikované. A Hospodářská komora to kritizuje. Tady bych to viděl jako pozitivní. Takže pokud bych to měl shrnout, já si myslím, že tento návrh zákona je velmi pozitivní. Zaslouží podporu. To je ten správný prostor, kam to patří. Děkuji za pozornost.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Juříček, poté pan poslanec Kobza. Prosím.
Nechci hovořit o meritu zákona jako takového, ale že tady padly takové informace, že elektrické pohony jsou čisté. Ony čisté nejsou prosím vás. Omlouvám se za to slovo. Profesně to jinak neumím říct.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové a kolegyně hezké odpoledne. A to si myslím, že v demokratické společnosti je naprosto nepřijatelné. Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Já třeba takové auto mám, takže přesně vím, kde je, jestli je zamčeno, kolik ujelo. Já chápu ty obavy. Je potřeba obezřetnosti, rozumím tomu.
Začalo to registrovaným partnerstvím. V minulém období přišel k jednání požadavek alespoň částečných adopcí dětí z předchozích, většinou heterosexuálních vztahů. Mimochodem v archivu ČTK jsem našel zprávu, a to z 19. února 2001, ze které cituji: "Pokud bude návrh na registrované partnerství přijat, budou je homosexuálové uzavírat před starostou, primátorem či jiným členem obecního zastupitelstva v přítomnosti dvou svědků. Svatba to v žádném případě není, protože svatba patří k institutu manželství," uvedl to předseda Gay iniciativy Jiří Hromada. Tvrzení, že o toto usilujeme, nám podsouvají naši odpůrci." Konec citace. Ano, jde sice o trvalý svazek, ale chybí zde reprodukční potenciál. Pro mě je manželství svazek muže a ženy, symbol základu společnosti, ve které žijeme. Stát manželství zvýhodňuje ne pro nějaký citový vztah dvou lidí, ale protože to je nejlepší prostředí pro zplození a výchovu dětí garantující stabilitu. Redefinice pojmu manželství by znamenala ztrátu tohoto symbolu. V médiích tuto skutečnost ostatně opakovaně přiznávají i lobbističtí tvůrci navržené novely. Této skupině lidí vadí, že jiná dosáhne spojením stabilního svazku muže a ženy symboliky, kterou jiné vztahy, a to ani přísně vzato, ostatní z těch nejbližších, to znamená rodinné, jednoduše nemají. Zneužijeme stará slova pro nové skutečnosti, a to k čemu dojde, nebude podíl další skupiny obyvatel na dobru zvaném manželství, ale rozmělnění významu tohoto slova. Posouvání hranic pojmu pak může být téměř libovolné. Je však k řešení této otázky nezbytné položit si na stůl tisíce let starý pojem manželství, vykuchat jej a napěchovat novým významem? Proč aktivistům tolik záleží právě na tomto slově? Asi si umíme všichni odpovědět. Naznačil jsem to před chvílí. Vnímáme třeba symbolicky fotografie francouzského prezidenta, kdy chytne za rameno třeba německou kancléřku a otevírá jí dveře. Všechno na nás působí. To, co jsem zmínil, vlastně dost nevinně. Ale změna takové symboliky, jakou nám předkládá manželství založené na odevzdanosti jednoho muže jedné ženě, bude skutečně znamenat hluboký převrat. Kdo bude hlasovat pro stejnopohlavní sňatky, schvaluje redefinici rodičovství. Bude třeba změnit zákon o matrikách, jelikož bude diskriminační. Matriky obsahují tak homofobní kolonky, jako je otec a matka. Neustále slyším argument, že tento návrh přece nikomu neublíží. Proto se s vámi, vážení kolegové, chci podělit o jeden konkrétní hypotetický příklad. Velmi často slyšíme debatu... Ano, konkrétní příklad. Velmi často slyšíme debatu o dětských domovech. Komu má stát toto dítě svěřit k adopci? O toto dítě požádali manželé heterosexuální a homosexuální. Koho má stát zvolit, když v ostatních kritériích jsou oba páry totožné. Dámy a pánové, tento návrh se netýká pouze změny tří slov. Pokud tento návrh projde, bude mít dalekosáhlé důsledky pro naši vlast a její budoucnost. A především, bude mít dalekosáhlé důsledky pro děti, které se teprve narodí či narodily a ještě se jich nikdo na jejich názor kvalifikovaně nezeptal. Proto nenabourávejme pojem manželství, zachovávejme jeho hranice, kontury, bourejme spíše bariéry mezi námi.
Já jenom zareaguji krátce na vystoupení kolegy Juchelky vaším prostřednictvím. Já se ohrazuji proti tomu, já nejsem nikým vydírána jako poslanec, žádnými skupinami. Je to moje přesvědčení a můj názor. Já bych vám na to odpověděla asi tak, že těm, kdo bude lepší. A neříkám, že to musí být vždycky heterosexuální pár.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme vystoupením pana poslance Patrika Nachera.
To není jenom ta izolovaná věc, to téma, které dneska tady probíráme. My jsme v době, kdy se v Austrálii předělávají semafory, kde jsou mimo panáčků i panáčkové jako ženy v sukních. Toalety pro třetí pohlaví. V Londýně se v některých nemocnicích říká těhotný člověk, ne těhotná žena. Céline Dion přišla v genderově neutrálním oblečení. V anglických školách se někde učí o tom, že svého druhu menstruaci mají i kluci. Já tady to říkám proto, že nesouhlasím s relativizací všeho a všech. Nicméně v této chvíli si myslím, že jsme u normy, kde to až tak neplatí. Že je mezi námi celá řada lidí, kteří nemají na to silný názor, nejsou rozhodnuti.
Děkuji a mám tady ještě dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Lukáš Bartoň a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová.
Protože tady na mě poslanci ukazují - nejedná se o zákon, pokračujeme do 21. hodin.
Ano, nejedná se o návrh zákona ani o mezinárodní smlouvu, takže pokračujeme. To víme, takže samozřejmě. A nyní tedy faktickou poznámku paní poslankyně Kateřina Valachová a následně si přeje vystoupit pan ministr, jestli jsem to pochopil dobře, s přednostním právem. Takže vaše dvě minuty. Děkuji. A nyní pan ministr.
Napřed odpověď na otázku. Tarify, netarify. Ta strategie ministerstva je jasná. My jsme na začátku řekli, že je potřeba vytvořit prostor řediteli, aby mohl motivovat a odměňovat. K otázce pana poslance Bartoně. Bylo to v duchu usnesení Sněmovny. Podmínka, která se mění od minulého roku. Tak minulý rok se mi nepodařilo promítnout ten závazek do střednědobých výdajových rámců.
Do obecné rozpravy?
Já to nebudu natahovat, ale připomenu kolegům kromě Pirátů, jak hlasovali, když tady byla debata o inkluzi. Když jsme navrhovali dvouleté odložení, tak jak to nakonec dopadlo. Pamatujete si před dvěma lety, čím jste to podmiňovali? Kariérním řádem. Když jsme říkali, že kariérní řád nepotřebujeme, že se může navyšovat i bez toho, tak jste to zatracovali. Bohužel. A byla to drtivá většina této Sněmovny, krom tedy Pirátů. Naštěstí máme v současné době ministra, který to prosadil i bez kariérního řádu.
Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž se přihlásil pan poslanec Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně si to takto usnadníme. Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci vlády o zvyšování platu učitelů a ostatních pracovníků ve školství;
Děkuji. Já se hlásím k návrhu usnesení, který jsem přednesl v obecné rozpravě. Jestli to takhle stačí.
Omlouvám pana poslance Radka Kotena do konce jednacího dne. Máte návrh, jakým způsobem bychom tedy hlasovali o těch usneseních? Dobře.
Já jsem myslel, že ten, co jsem přednesl já v obecné rozpravě, byl přednesen první.
Tak pan poslanec Kubíček. Omlouvám se. Já tedy ukončím hlasování, už jsme ho ukončili. Ještě jednou, budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte, o pořadí procedury, první pan poslanec Bartoň, návrh druhý - pan poslanec Kubíček.
Přesto se najde řada zastánců stejnopohlavního rodičovství, kteří tvrdí, že děti nepotřebují biologickou matku a otce, a hájí praktiku, při níž se děti rodí již se záměrem vynechat jednoho z rodičů z jejich života. A je to právě ta záměrnost, kterou je třeba zdůraznit. Nemluvíme o vdovách, sirotcích a náhodných těhotenstvích. Mluvíme o dospělých osobách, které se promyšleně rozhodnou přivést na svět dítě, které bude stejně promyšleně zbaveno možnosti navázat vztah se svou matkou či otcem nebo je vůbec poznat. Co je tedy důležitější? Pocity a touhy dospělého, nebo reálné a přirozené pocity dítěte, kterému bylo odepřeno to základní - maminku a tatínka? Mám z tohoto zákona takový tísnivý pocit, že je určen k tomu, aby si mohly stejnopohlavní páry kupovat děti, protože když si člověk odpoví na otázku, kde ty děti budou brát, dojde jen k tomu, že si je prostě musí někde koupit. Jedná se mi o to, že Česká republika z hlediska zákonů je velmi liberální v oblasti asistované reprodukce a anonymního dárcovství. Tuto novelu občanského zákoníku, tak jak je předložena, jak už jsem řekl v úvodu, nepodpořím. Rád bych však vyhověl těm, kteří žádají, aby se na stejnopohlavní páry, dnešní registrované partnery, vztahovala obdobná pravidla jako na manžele v otázkách dědění a společného jmění. V případě, že do druhého čtení zákon neprojde, potom rád podpořím jiný návrh, který se bude týkat právě otázek dědění a společného jmění registrovaných partnerů. Zaměřme se prosím ve Sněmovně raději ještě více na prorodinnou politiku. Pokud budeme institut rodiny oslabovat, bude dětí z nefungujících rodin více. Na tuto konferenci vás všechny srdečně zvu a vítám.
Děkuji panu poslanci Milanu Pourovi. Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.
Děkuji za slovo. Takže buď jsou ti poslanci řádně omluveni, anebo tady mají být.
Nestrašili nás, nestrašili veřejnost. Ty hororové scénáře, které nám ten tábor posílá, jsou pro mě opravdu nepřijatelné. A je to úplně zbytečné strašení společnosti, které není podloženo žádnými relevantními studiemi. To, co tady říkal kolega Pour, je zavádějící, zavádějící a zavádějící. A jsou to praktické věci, které ztěžují našim občanům život. A ztěžují život našim dětem! Konkrétně se bavíme o výživném a řekneme si - když náhodou tedy registrovaný pár má dítě, ten druhý, nebiologický rodič na něj nemá nárok, oni se rozejdou, tak to dítě nemá nárok na výživné. A to jsou přece ty věci, které my chceme řešit komplexně.
Děkuji paní poslankyni Maxové za dodržení času.
Mám skutečně faktickou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Pour, a to je pozvánka na odborný seminář. On vás zval na 5. dubna. Je to 4. dubna. Tak jenom na upřesněnou. Zveme společně s kolegy Markem Bendou a Alešem Juchelkou na seminář na téma Proč potřebujeme ústavní definici manželství. Jsou dvě různé akce. Jste srdečně zváni. Jak jsem minule chválil Sněmovnu, že jsme tady vedli relativně slušnou a věcnou rozpravu, tak dneska se přiznám, že jsem z toho spíše rozpačitý, tak věřím, že o takto zásadních věcech, jako je hodnota manželství, se skutečně vyplatí tady vést rozpravu a přednést své názory, takové i onaké. Děkuji.
Děkuji panu kolegovi Výbornému za dodržení času k faktické poznámce. Ale samozřejmě po vyčerpání faktických poznámek.
Velmi mě mrzí - a tím neříkám, že s tím souhlasím nebo nesouhlasím, ale prostě nemá smysl se bavit o emocích a je potřeba se bavit o faktech. A to tady v té debatě trošičku, trošičku místy chybí. A přimlouvám se za to, co tady říkali moji předřečníci.
Vás konzervativce zase prosím, abyste neměnili a nerozmělňovali generacemi a staletími prověřenou instituci, která je základním stavebním kamenem společnosti. A vás levicové progresivní liberály prosím, abyste měli alespoň trochu úcty k přirozeným a biologicky daným zákonitostem našeho světa.
Děkuji, pane poslanče.
Je víceméně jasné, že do sedmi hodin tento bod neuzavřeme.
Já se přiznám, pane poslanče, že nerozumím vašemu návrhu. Asi nejsem sám. Já jsem porozuměl tomu, že navrhujete přerušení projednávání tohoto bodu. Takže do zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny?
Vzhledem k tomu, že do zítra by se to muselo navrhnout a schválit, tak pravděpodobně do příští schůze.
Dobře, do příští schůze. O tom můžeme hlasovat. Současně vás všechny odhlásím, protože takovou žádost slyším. Kdo je proti? Přerušujeme oba tyto body do příští schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji projednávání bodu číslo Pan poslanec souhlasí. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, asi bych se předně omluvil některým odcházejícím návštěvníkům, kteří zde byli na minulý bod.
Já vás ještě jednou přeruším, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím vás, abyste vytvořili podmínky, ve kterých pokračovat můžeme. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče.
Když jsem požádal o zařazení tohoto bodu na schůzi, tak to bylo z toho důvodu, že již nyní se tvoří rozpočet pro rok 2020 a tohoto usnesení je možno docílit. Ministerstvo školství ještě přesné číslo průměrného platu -
Tentokrát už poměrně důrazně žádám všechny kolegyně a kolegy, kteří tady hovoří nahlas, aby odešli do předsálí a umožnili těm, kteří mají zájem, aby poslouchali tento bod. Ještě jednou vás všechny vyzývám k tomu, aby pan poslanec měl odpovídající podmínky pro svoje vystoupení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Děkuji paní poslankyni Evě Fialové a budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Červíčkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní poslankyně Richterová, připraví se pan kolega Řehounek. Také není, také propadá její přihláška. Je tady, ano. Není omluven. Já vím, že teď jsem vzal ty přihlášky velmi rychle, takže posečkáme. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za tento velmi rychlý průběh.
Mám skoro také pocit, že klasické manželství je nuda, takže dneska je trendem, že si člověk bere sám sebe. Případně se teď rozšířila tendence, že se lidé zasnubují s nějakou věcí. Není to svazek dvou osob, ale je to svazek jedné nebo více osob.